Elitářské partaje v parlamentu tehdy i dnes měly a mají stále stejný názor, že občanovi vláda nad jeho zemí nepatří a patří do rukou stranických šéfů. Československá ústava sice s referendem počítala, ale právo lidu hlasovat bylo velmi omezené. To zmiňuji jen proto, že krom toho, že přímá demokracie funguje v obrovské části světa, tak není úplně neznámý fenomén v českých zemích. Obě země děsí referendum o rozdělení země mezi jejich národnostní menšiny.
Děkuji, pane předsedající. Dokument, o kterém zde diskutujeme, je dokument nelegislativní povahy. To znamená, nevyslovuje souhlas, ale bere na vědomí.
Prosím, máte slovo, zatím poslední přihlášený.
My chápeme motivaci pro ten tisk, nicméně máme za to, že podobné dokumenty v důsledku směřují k tomu, že se začne sbližovat úprava živnostníků a zaměstnanců, což nepovažujeme za žádoucí.
Za KSČM říkám, že za nás by bylo opravdu dobré ještě tuto oblast prodiskutovat.
Děkuji. To je jedna věc. Já bych po roce a čtvrt jako ministryně práce a sociálních věcí nesouhlasila vlastně s žádným posunem pravomocí Evropské unie v oblasti evropské integrace. To znamená, že například, týká se to jiného dokumentu, bych nesouhlasila s rozvolněním jednomyslnosti hlasování v oblasti sociální politiky na úrovni EU, a zároveň si myslím, že toto je vyloženě výjimečná a jedinečná kompetence České republiky a Česká republika si bude o legislativě v této oblasti rozhodovat sama. Obsah tohoto doporučení nemá na legislativu v České republice žádný dopad a jedná se v podstatě o doporučení pro členské státy, které nemají žádnou ochranu OSVČ. Souhlasilo před námi i Polsko, souhlasilo před námi i Maďarsko. To znamená, že se ukazuje, skutečně se potvrzuje, že toto je doporučení, nezávazný dokument, který nebude mít žádný dopad na Českou republiku.
Tady mi naskakují faktické poznámky, ale my nejsme v obecné rozpravě, proto ani poslanec Václav Klaus, ani poslanec Jiří Kobza nemohou vystoupit, jedině kdo má přednostní právo, tak může nyní vystoupit. Prosím, máte slovo.
Já mám za to po konzultacích s legislativou, že ten protinávrh, nebo to usnesení, které předložil pan kolega Kobza, je nehlasovatelné, protože v těchto případech my můžeme suspendovat, my můžeme nesouhlasit, anebo souhlasit. Nějaké pozměňovací návrhy k tomu usnesení vlastně v tomto případě nejsou možné. My nehlasujeme o té materii, o té podstatě. My jenom procedurálně buď udělíme, nebo neudělíme právo našemu zástupci v příslušné formaci Rady Evropské unie, aby hlasovala, nebo nehlasovala pro. To je celé.
Já se zeptám pana poslance Kobzy, zdali trvá na tom návrhu.
Děkuji, pane předsedající. A protože nebyla otevřená rozprava, tak jsem to ani nemohl stáhnout.
Já zagonguji. Chcete to přečíst ještě jednou? Ale nemusíte. Víme všichni, o čem hlasujeme? Protestuje někdo proti tomu, že neví, o čem hlasovat Jedná se o
A upřímně řečeno to nakonec jenom zvyšuje frustraci v zemi a pocit nespokojenosti s tím. Takže nezahrávejme si s referendy. Já už jsem si jednou takhle v minulosti přistoupil na to, že jsem si začal zahrávat s přímou volbou prezidenta, jak už jsem tady mnohokrát říkal, do dneška se za to omlouvám. Byla to veliká chyba, že jsem na tuto změnu Ústavy přistoupil, která výrazně posunula český ústavní systém. A myslím si, že bychom si neměli zahrávat s tím, že ho ještě posuneme vložením - a to ještě takto pochybného - referenda.
Mohl bych reagovat na vystoupení svého předřečníka nikoliv teď, ale před nějakou chvílí při jeho prvním vystoupení. Prostě náš právní názor se neshoduje na tom, co obsahuje článek 2 Ústavy. Ale to není předmětem tohoto jednání. Ale evidentně tady zvítězila politická nevůle něco takového řešit a to negativní vymezení tedy je absolutní. To je tak možné. Takže přeji tomuto návrhu úspěch, ať už to bude kterýkoliv z návrhů, který nakonec kompromisem v Poslanecké sněmovně na ústavní většinu projde.
Táži se na závěrečná slova. Má někdo zájem? Dobře. Takže já nejdřív zahájím podrobnou rozpravu. Takže teď budeme hlasovat o tom vašem návrhu, který jste teď přednesl.
Já jsem byl požádán kolegyní paní profesorkou Válkovou, abych ještě jednou vysvětlil, o čem se hlasuje. Všechny další pozměňovací návrhy budou pak podávány k tomuto návrhu ve znění ústavně-právního výboru.
Víme, o čem budeme hlasovat. Návrh byl přijat. Následně já a následně poslanec Dominik Feri.
Tak já děkuji za tuto příležitost.
Nyní pan kolega Dominik Feri v podrobné rozpravě.
Děkuji. Děkuji.
To byl procedurální návrh, který se hlasuje na začátku třetího čtení. Kdo dál v podrobné rozpravě?
Děkuji ještě jednou za to slovo, nečekal jsem, že budu muset vystupovat znovu.
Podle nové právní úpravy budou obvody jednotlivých krajů členěny na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Správní obvody obcí s rozšířenou působností pak budou vymezeny výčtem obcí a vojenských újezdů. Vymezení okresů se v nové zákonné úpravě provádí odvozením od správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Pro hlavní město Prahu se zachovává speciální členění na deset obvodů na úrovni okresu. Navrhované řešení bylo konzultováno s dotčenými obcemi i s příslušnými orgány státní správy. Nová právní úprava se nedotkne například soudů a státních zastupitelství, které mají své obvody vymezeny zvláštním zákonem. Závěrem si dovolím doplnit informaci ohledně řešení specifické situace v oblasti Turnovska. Ministerstvo vnitra za tímto účelem intenzivně jednalo se všemi dotčenými subjekty a bylo dosaženo shody na úpravě textu návrhu zákona. Touto úpravou by mělo být umožněno zachovat na Turnovsku stávající stav v podobě fungujícího správního obvodu obce s rozšířenou působností a zároveň neměnit příslušnost jednotlivých obcí do okresů. Pozměňovací návrh k uskutečnění popsaných změn si osvojil ve svém usnesení výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Prosím, pane zpravodaji.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové. Moje informace bude velmi stručná.
Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To znamená, poprosil bych pana ministra nebo někoho příslušného, nějakého referátníka, aby mi tyto informace poskytl ještě před třetím čtením.
Další přihlášený do rozpravy a zatím poslední je pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí, takže končím také podrobnou rozpravu. I v tomto případě se ptám na závěrečná slova. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji. Nyní se budeme zabývat bodem Paní poslankyně Valachová, zástupkyně navrhovatele přichází, mezitím tedy připomenu, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych za předkladatele, čímž jsou sociální demokraté a demokratky v rámci poslaneckého klubu, uvedla v dalším čtení návrh zákona o celostátním referendu. Po prvním čtení došlo k projednání v rámci stálé komise pro Ústavu a také k projednání v ústavně-právním výboru. Začínám takto nezvykle připomenutím procesu, protože to je důležité pro to, co nyní projednáváme. Jak víte, Poslanecká sněmovna obdržela několik návrhů toho, jak má být naplněno celostátní referendum, které, jak víte, předpokládá Ústava. Ústava České republiky předpokládá, že existuje zákon o celostátním referendu, a na tuto skutečnost zareagovalo několik politických stran podáním poslaneckých návrhů. Důležité je také podotknout a připomenout, že tato vláda, menšinová vláda hnutí ANO a sociální demokracie, má v programovém prohlášení vlády cíl schválit během svého funkčního období právě úpravu zákona o celostátním referendu.
Takže už dopředu touto formulací se Finanční správa a Ministerstvo financí vyviňuje z nějakých špatných rozhodnutí. Dále je tam pokuta až 50 tisíc korun za to, že někdo neopravením daňového přiznání mohl zmařit správu daně. Je to zase velice vágní formulace. Tato formulace umožňuje více pokutovat podnikatele ze strany Finanční správy vlastně jenom podle toho, jak se ten daný konkrétní úředník vyspí. I sankce by měly mít nějaká svá pravidla. Takže dámy a pánové, to jsou důvody, proč podpoříme návrh na vrácení daňového řádu k přepracování.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka - zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Děkuji pěkně za slovo. To je věc, která samozřejmě zasáhne cash flow malých a středně velkých firem. Myslel jsem si, a my jsme to kritizovali, my jsme tomu opatření nevěřili, ale myslel jsem si, že když už ho vláda prosadila, tak je to argument pro to, aby třeba právě lhůta pro vracení nadměrného odpočtu byla kratší. Protože jakou logiku má, když stát získá jasný nástroj na to, aby se podvádělo méně s DPH, aby měl větší kontrolu, a na straně druhé přichází s prodloužením lhůty na vrácení nadměrného odpočtu DPH? Opět nerozumím, proč se tato lhůta ruší. Stejně tak snížení úroků na straně státu ve chvíli, kdy drží neprávem peníze, je rovněž věc, která míří proti podnikatelům a posiluje roli státu. Čili ten daňový řád není dobrý, je to další zákon, který míří proti podnikatelům, stává už se z toho u této vlády tradice a myslím si, že je potřeba, abychom to i u těchto, byť to mediálně vypadá, menších věcí, abychom to říkali nahlas.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já navrhuji zkrácení lhůty na 30 dní.
Dobře, děkuji. Pane předsedo, ještě chviličku vyčkejte. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ne všech podnikatelů, ale plátců DPH, kteří mají nárok na nadměrný..., a to v kouzelné výši 24 miliard. Pak bych tomu rozuměl.
Dobré odpoledne, vážení občané, vážení poslanci a poslankyně. Já bych předně poprosil paní ministryni, jestli by nám nemohla odpovědět ještě v rámci rozpravy, abychom na to mohli reagovat, protože mě její odpovědi určitě zajímají a byl bych nerad, aby se to protahovalo do dalších čtení. Já jsem si přečetl dvě tiskové zprávy Ministerstva financí. Bohužel se nikde již nedočtu jaké. Je pravda, že už je to nějaký čas zpátky, ale celkově si nepřipadám informovaný o tom, co tam opravdu bude a co tam opravdu nebude. Protože snižování ceny vzniká v důsledku konkurence.
Děkuji. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, na jednu stranu bych chtěl podpořit, nebo ocenit, že návrh obsahuje náš pirátský návrh na prodloužení lhůty pro elektronické daňové přiznání, což pomůže občanům i státu a současně to přinese pozitivní motivaci k využívání digitalizace ve veřejné správě.
Děkuji. Vy jste neuplatnili žádnou zásadní připomínku k tomuto návrhu včetně již několikrát zde zmíněné lhůty na prodloužení těch nadměrných odpočtů DPH o 15 dnů.
Pak se ani nemůžete divit, když se nám neúměrně natahuje rozprava ve třetím čtení. Tak chtěl bych o tohle poprosit, jestli bychom aspoň na některé konkrétní dotazy mohli dostat odpověď.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme pokračovat. Paní ministryně - ano.
Ale nyní mi dovolte aspoň zareagovat z tohoto místa na poznámky, které během rozpravy zazněly. Rozhodně není pravda, že účelem této novely je získat peníze do státního rozpočtu, nebo do veřejných rozpočtů, jak řekl pan předseda Stanjura. A můžete se smát, jak chcete. Z advokátní komory, z Komory daňových poradců. A expertní skupina k daňovému řádu se shodla, po analýze, která se provádí - Nevím tedy, nezaznamenala jsem příliš - tu poznámku jsem si udělala - že říkáte, že pětkrát zvyšujeme sankce.
Paní ministryně, ještě jednou vás přeruším.
Takže se podívejte na naše stanovy, je to také tak správně, že to máte i vy, je to výborné. Takže takhle je to u nás. Anebo i členové předsednictva. Vy jste se smáli. To jste se smáli tomu? Nebo čemu jste se přesně měli smát? Já myslím, že doufám, že už to prošetřuje policie, protože piráti, vzájemně jste se obvinili, váš pirátský zastupitel, že jiný pirát manipuluje výběrové řízení do Obecního domu. A já nechci pokračovat dál, protože si vážím věcného vystoupení pana předsedy Michálka. A já myslím, že je to věc každé strany, vy se s tím určitě vypořádáte, jako my se vypořádáme s našimi věcmi, a já myslím, že tu debatu můžeme vrátit k referendu.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já opravdu nevím, co je na tom k smíchu. A promiňte, vy jste mnozí ještě tahali kačera na zahrádce, tak aspoň nezesměšňujte to, co my tady propagujeme už dlouho.
Děkuji. Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Přímá znamená, že to volí přímo členové, ne nějací volení delegáti.
Další faktické poznámky - pan poslanec Bláha, pan poslanec Navrkal a pan předseda Okamura, možná se hlásí s přednostním právem, to ještě upřesníme. Pan poslanec Bláha má faktickou poznámku.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás jenom poprosil, kdyby to bylo možné, že bychom si tady přestali přeměřovat svoje svaly, abych to řekl slušně, nebo orgány, a pojďme k věci. Protože opravdu pokud chceme s něčím pohnout, tak bychom měli hovořit k tomu, o čem se tady bavíme, a ne o tom, kdo o co se zasadil nebo se zasadí, kdo má lepší nebo horší program nebo kdo má možná větší svatozář kolem své hlavy.
Děkuji.
Já jsem si nikdy nemyslel, že budu s panem místopředsedou Okamurou hrát na stejnou bránu, ale čas oponou trhnul a skutečně se tady potkáváme a kritizujeme tento návrh. Já si myslím, že je špatný, ale z úplně jiných důvodů než pan místopředseda Okamura. Podle mě je špatný, protože vychází pomýleným směrem a stojí na velmi nepřesvědčivých argumentech. Pakliže by Ústava v článku 2 v odstavci 2 říkala, že ústavní zákon stanoví, kdy lid vykonává státní moc přímo, tak by to byl skutečně legislativní dluh. Ale v té současné podobě, kdy může, kdy je to toliko fakultativní, tak to žádný legislativní dluh není. To tam také nemá co dělat. Mrzí mě trošku, že sociální demokracie couvla z těch 850 tisíc. Rovněž je dobré, že se nebude dát referendem zrušit Senát. Pan místopředseda Okamura tu sugestivně kladl otázku, k čemu je ten Senát vlastně. Přesně k tomu, aby se zabránilo přijímání takovýchto návrhů, referenda jako takového. A pochybuji, že by situace po volbách v roce 2020 byla dramaticky odlišná a najednou by se tam referendu otevřely dveře a mohlo být schváleno. Abych ho parafrázoval. Tento návrh na zamítnutí vznáším a ještě ho zopakuji v podrobné rozpravě.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Hnutí SPD zákon o obecné referendu i v minulém volebním období opakovaně navrhovalo a strany napříč politickým spektrem ho opakovaně odmítaly.
Ale je to neoprávněné jednání a to paní ministryně přeskočila. No, nebyl potrestán. Je šéfem Krajského finančního úřadu v Českých Budějovicích. Kde je nějaká jeho osobní odpovědnost? Minimálně za právní zastoupení plus případná škoda, kterou bude stát platit. A pro pana poslance Votavu - my se shodujeme v tom jeho vystoupení. I těm, kteří vyrobili sekeru daňovým poplatníkům 365 milionů. Ruka ruku myje. Je to tak. Budu o tom mluvit zítra. Já vám zítra budu citovat slib, který jsme skládali my všichni: budu dodržovat Ústavu a zákony České republiky. Vědomě jste to opakovaně minulý týden porušili. A je vám to úplně jedno a ještě se smějete, jak jste na tu opozici vyzráli.